Pokud máte jiný názor, tak to doložte. Mohu se plést. Ale já si nepamatuji, že bychom takhle někdy postupovali. Ale když někdo tvrdí, že to je běžná praxe, tak by měl uvést, kdy naposled se tato běžná praxe uplatnila. Děkuji.
Děkuji.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové. Jedná se o osoby, které pečují o jiné osoby závislé v různém stupni pomoci na druhých. Tato péče je poskytována mimo registrované sociální služby, jejichž kapacita je omezená. Cílem zavedení tohoto institutu bylo právě odlehčit sociálním službám, umožnit závislým osobám zvolit si svobodně způsob poskytované péče, protože stát a jím registrované sociální služby se nemohou postarat o všechny závislé osoby, které by to potřebovaly. V zákoně o důchodovém pojištění smluvní asistenti zatím zmíněni v okruhu pojištěných osob nejsou a můj pozměňovací návrh má za cíl právě toto změnit. Myslím si, že princip zásluhovosti bychom měli zachovat v současné míře, a proto tedy předkládám tuto změnu v zákoně. Jak všichni víme, demografický vývoj je v tomto směru bohužel velmi neúprosný. A už nebudu opakovat slova o důchodové reformě. Určitě si vzpomínáte, že to proběhlo mediálním prostorem.
Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové. Pozměňovací návrhy, o kterých se nyní zmiňuji, jsou v hlasovací proceduře pod písmenem D. Celkem se jedná o tři návrhy. Dva návrhy se týkají minimální doby účasti na důchodovém pojištění, která je nutná pro přiznání starobního důchodu. S tímto problémem se setkáváme i v současnosti, přestože je enormně nízká nezaměstnanost. U těchto lidí pak dochází často k situaci, kdy jim schází rok, dva nebo pět do naplnění minimální doby účasti na důchodovém pojištění. Pouze Bulharsko má tuto hodnotu na 40 letech. Jinak se to pohybuje v mnohem nižších dimenzích. Jsme přesvědčeni, že je třeba minimální dobu pojistného snížit, a proto navrhujeme, aby nárok na starobní důchod vznikl pojištěnci už tehdy, jestliže byl účasten důchodového pojištění nejméně 25 let, nebo variantně 30 let. Jak tady řekl pan ministr, tohle je poměrně zásadní změna.
Čili je možné, že ta rozhodnutí soudů budou zpochybňovat ten výpočet kapacity stanic STK. Děkuji mnohokrát za pozornost k tomuto mému celkem složitému vystoupení.
Poprosím paní zpravodajku garančního výboru, aby nás nejprve seznámila s procedurou hlasování, a pak se budeme věnovat jednotlivým pozměňovacím návrhům.
Legislativně technické úpravy nebyly navrženy, proto budeme hlasovat v tomto pořadí:
Slyšeli jsme návrh procedury. Já o tomto návrhu dám hlasovat. Myslím, že nic nebrání tomu, abychom zahájili hlasování o proceduře, tak jak byla paní zpravodajkou navržena. Kdo je pro? Hlasování číslo 71, přihlášeno 159 poslanců, pro 147, proti nebyl nikdo. Nyní prosím paní zpravodajku, aby nás seznamovala s jednotlivými pozměňovacími návrhy nebo je přednášela a vždycky k nim sdělila stanovisko.
Děkuji za slovo. Jsou to vlastně všechny pozměňovací návrhy, které po prvním čtení hospodářský výbor doporučil ke schválení.
Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Tento pozměňovací návrh byl přijat.
Pozměňovací návrh B pana poslance Martina Kupky. Stanovisko hospodářského výboru je, že doporučuje.
Děkuji. Návrh byl přijat.
Stanovisko hospodářského výboru je, že nedoporučuje.
Kdo je pro? Tento pozměňovací návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat dalším pozměňovacím návrhem. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat dál. Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat.
Přistoupíme k hlasování.
Děkuji.
Návrh byl zamítnut. Mohu tedy zahájit hlasování. Výsledek byl zamítnut.
Děkuji.
Takže postoupíme dál.
Děkuji. Stanovisko garančního výboru - bez stanoviska. Znamená, že navrhuje, aby vdovský důchod náležel po dobu dvou, nikoliv jednoho roku od smrti manžela. Stanovisko garančního výboru - bez stanoviska. Znamená to rozšíření podmínek nároku na vdovecký nebo vdovský důchod - velmi zkráceně. Stanovisko garančního výboru - bez stanoviska. Stanovisko garančního výboru - bez stanoviska. Stanovisko garančního výboru - bez stanoviska.
Děkuji. Návrh byl zamítnut.
Nyní s přednostním právem v rozpravě pan předseda Gazdík.
Dobrý den, dámy a pánové. Máme před sebou novelu školského zákona, na kterou velmi úpěnlivě odborná školská veřejnost čeká. Přestože je to náš poslanecký návrh, tak bych chtěl velmi poděkovat Ministerstvu školství i kolegům poslancům hnutí ANO za to, že se chovali ve výboru společně velmi konstruktivně, skutečně v zájmu odborné veřejnosti, tak aby ve školství nenastal chaos. To je velký problém a my bychom ho měli řešit. Mrzí mě, že patrně neprojde zrušení povinnosti posledního předškolního roku, protože z mých ohlasů v terénu je to skutečně jenom hloupé, byrokratické opatření, které každý rodič může obejít tím, že řekne, že si dítě bude vzdělávat doma. Učitelé a ředitelé s tím mají jenom byrokracii a celkem k ničemu to není. Rozumím ale některým kolegům, kteří říkají, že je to zavedeno velmi krátce a že to chce vyhodnotit.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
A chtěl bych říct, že to zajímá hlavně rodiče a mateřské školy v terénu. A chci jenom zdůraznit věci, které chodily ať už v poště, nebo v telefonních hovorech. Víte dobře, že ve Sněmovně, a to jsem rád, jsme byli svědky příspěvků, které obhajovaly argumenty pro i proti. A musím říct, že mě to zaujalo, protože je to napsáno velice pěkně. To jenom tak na dodání. U nás v mateřské školce v Modřicích je výjimka.
Máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych také já přičinila několik slov k podaným pozměňovacím návrhům do této novely školského zákona. Samozřejmě není šťastné, jakým způsobem se tato změna projednávala v Poslanecké sněmovně, tedy s jakou rychlostí a bez příslušných rozprav. A není samozřejmě šťastné také to, že v tuto chvíli účinnost příslušných pravidel nového financování mateřských, základních a středních škol začíná již od 1. září, a je tedy jasné, že v tuto chvíli řada ředitelů škol neví, podle jakého způsobu financování tedy nakonec bude pokračovat. K novému financování mateřských, základních a středních škol se chci vyjádřit zejména proto, co tady zaznělo z úst předkladatele. A toto si myslím, že je špatně. A stávající systém financování tak žádným způsobem nereaguje na to, jaká je struktura škol v tom či onom kraji. Výsledek je samozřejmě nespravedlivé financování škol, nepředvídatelné. Ředitelé škol nemohou plánovat rozvoj svých pedagogických týmů, nemají jistotu ani jasné transparentní pravidlo, kolik dostanou finančních prostředků rok co rok na zkvalitňování výuky vzdělávání ve školách.
Stanovisko hospodářského výboru - nedoporučuje.
Stanovisko navrhovatele? Návrh nebyl přijat. Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh byl přijat.
Děkuji. Dalším hlasováním se vypořádáme s pozměňovacím návrhem paní poslankyně Balcarové a pana poslance Čižinského. Stanovisko hospodářského výboru - nedoporučuje.
Děkuji. Kdo je pro?
Též děkuji.
Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Přihlášeno 160 poslanců, pro 158, proti nikdo. Návrh byl přijat. Děkuji. Zahajuji hlasování. Přihlášeno 160 poslanců, pro 158, proti nikdo.
Z tohoto důvodu nás čeká poslední hlasování, což je hlasování o návrhu zákona jako celku.
Ano, je tomu tak. I podle mých poznámek jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy. Kdo je proti? Přihlášeno 160 poslanců, pro 156, proti nebyl nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji zástupci navrhovatelů a panu zpravodaji. Dámy a pánové, věnujme se projednání dalšího návrhu zákona, potřebujeme k tomu mít odpovídající podmínky, to znamená i klid v Poslanecké sněmovně, v jednacím sále. Prosím vás tedy o to, abyste tyto podmínky vytvořili i panu ministrovi.
Cílem předloženého návrhu zákona je zejména implementace práva Evropské unie, a to především tří směrnic upravujících oblast pravidelných technických prohlídek vozidel, silničních technických kontrol užitkových vozidel a přípustných rozměrů a hmotností vozidel. Návrh zákona současně počítá s tím, že měření emisí bude možné provést i ve stanici měření emisí před provedením ostatních kontrolních úkonů ve stanici technické kontroly. Protokol o celkovém výsledku technické prohlídky bude vždy vystavovat kontrolní technik, jehož odborná způsobilost bude zahrnovat i měření emisí. Současně však bude umožněna existence dílčí kategorie kontrolních techniků, jejichž oprávnění bude omezeno na měření emisí.
Tady prosím také nemaťme veřejnost, nemanipulujme.
Děkuji, pane místopředsedo. Kdyby vaším prostřednictvím byla fér paní poslankyně Valachová, tak by se učitelům v mateřských školkách omluvila. Protože jedním dechem se tady vymlouvá, nebo argumentuje tím, že tady můj kolega Klaus něco řekl, přestože názory odborníků byly jiné. Takže na jednu stranu tady vyzývá k tomu, aby byl kolega Klaus fér, ale není fér sama? Já bych tady naopak očekávala, že se paní ministryně Valachová všem nám omluví. Omluví se i vám z vládní koalice, tehdejší vládní koalice, kteří jste byli vázáni koaliční smlouvou pro tento nesmysl hlasovat. Kolegyně a kolegové, dneska máme jedinečnou možnost to změnit, vrátit znova tu situaci před účinnost, platnost tohoto zákona a napravit škody po paní bývalé ministryni Valachové. Praha 2 provozuje jesle několik desítek let, dokonce stavíme jesle nové. Myslím si, že to lidé vždycky v rámci komunálních voleb oceňují , a proto jsou voleni starostové, kteří se snaží vyhovět všem skupinám.
Nyní pan poslanec Stanjura, poté pan poslanec Klaus, poté paní poslankyně Valachová, Hyťhová a Kozlová. Prosím, pane předsedo.
A je fér říkat, že my občanští demokraté jsme na to upozorňovali od začátku legislativního procesu v minulém volebním období a tento zákon jsme také nepodpořili. Logicky vyhraje reálný život a realita. Věřme rodičům, ti vědí nejlépe, co chtějí. Věřme našim samosprávám, ty samy vědí, jaké školky zřizují, jaké mají kapacity, jaké služby nabízejí rodičům na svých územích. To za prvé. Byla připravena velmi rychle, byla prosazena na sílu. A zase reálný život ukázal, že to nebylo připraveno dobře, minimálně z toho časového hlediska. A místo abychom vedli podrobně, trpělivě debatu o tom, jak to udělat, protože takový zásah ovlivní úroveň regionálního školství na mnoho let dopředu, tak z politicky prestižních důvodů byl schválen zákon v té podobě, v které byl, a je dobře, že se k tomu vracíme.
Děkuji za přesné dodržení času. Než dám slovo panu poslanci Klausovi, přečtu nějaké omluvenky.
Já jsem nikoho neurážel. To, že kritizuji něco, že reforma financování je paskvil, to neznamená, že někoho urážím.
Děkuji a prosím paní poslankyni Valachovou, která bude reagovat s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně.
Vaším prostřednictvím panu poslanci Klausovi. Dostala se poslaneckým návrhem. To nebyl vládní návrh. Hájila jsem tuto novelu po vetu prezidenta republiky a dosáhla jsem přehlasování veta prezidenta republiky.
Já také děkuji.
Já musím sdílet jeho názor.
Slyšeli jste text doprovodného usnesení, o kterém dám nyní hlasovat. Kdo je pro? Návrh doprovodného usnesení nebyl přijat. Končím projednávání tohoto bodu.
Já bych byl za to, že ano, když se to běžně dělalo, ale můžeme tu zvyklost změnit.
Omlouvám se, pane místopředsedo, ale mám signály od různých poslanců a poslankyň z různých stran sálu, že vás neslyší.
Nicméně je to normální. Takže to je jedna věc. Pak bych se chtěl ještě vrátit k tomu, že se tady objevily během té diskuse návrhy na to, že se moc debatuje. Tak pokud chcete omezit diskusi, tak jednací řád vám to umožňuje. Můžete navrhnout, že omezíme rozpravu a bude omezený počet vystoupení. To tam je.
Děkuji panu místopředsedovi. Nyní se ptám navrhovatele, tedy pana ministra, zda má zájem vystoupit před zahájením rozpravy. Ano, prosím, pane ministře, máte slovo.
Podrobné zdůvodnění obou těchto návrhů zaznělo při projednávání návrhu zákona v prvním a druhém čtení. V rámci druhého čtení bylo též vysvětleno, že návrhem zákona nijak nedochází k oslabení principu zásluhovosti v důchodovém pojištění. Při druhém čtení byla podána velká řada pozměňovacích návrhů, které se však většinou přímo netýkají opatření obsažených ve vládním návrhu zákona, ale míří do různých prvků a institutů důchodového pojištění, včetně těch nejvýznamnějších, to je důchodového věku, potřebné doby pojištění a stanovení výše důchodů. K těmto pozměňovacím návrhům je třeba uvést, že tak zásadní změny v důchodovém pojištění s výraznými finančními dopady by neměly být přijímány cestou jednotlivých pozměňovacích návrhů, ale naopak by měly být výsledkem důkladných analýz, posouzení dopadu ve všech souvislostech a také celospolečenského konsenzu.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
To by bylo velmi neodpovědné, a tak jak mám možnost hovořit se školami a s řediteli škol, také by to nebylo ze strany terénu v žádném případě vítáno. Jenom chci zdůraznit, že toto naše hlasování o zrušení garance míst situaci nijak neposune. Protože když neuděláme nic, tak se to nestane. Také tento pozměňovací návrh doporučuji vaší pozornosti, protože si myslím, že je fér dát možnost nejenom obcím, městům, ale také samozřejmě rodičům, jakým způsobem předškolní péči o své děti zajistit.
Také děkuji a mám tady nějaké faktické poznámky.
Čili ministerstvo samo se rozhodovalo, že se musí odsunout. A to je velice symptomatické.
Já jsem chtěl reagovat na paní kolegyni Valachovou vaším prostřednictvím. To přece není pravda. Pokud bude schválen pozměňovací návrh, který zruší tu garanci, tak to není nic o tom, jestli mají zřizovatelé dobudovat či nedobudovat kapacity mateřských škol, ale je to o tom, že si jasně definujeme, co je předškolní vzdělávání, a že tady jasně bude také řečeno to, že ředitelé, potažmo zřizovatelé nebudou postaveni před často neřešitelnou situaci, že budou muset povinně přijmout děti mladší tří let. Ale k tomu není potřeba zákonným způsobem tlačit zřizovatele k dobudování kapacit, které by třeba potom ani nebyly využity.
Já také děkuji a nyní prosím paní poslankyni Valachovou.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já jsem ten svůj příspěvek pojala tak, abychom skutečně směřovali k finálnímu hlasování. Nicméně asi pochopíte, že na základě vystoupení pana poslance Klause vaším prostřednictvím, pane předsedající, zareagovat mohu. Já skutečně prosím, aby přestal urážet všechny, kteří se v minulém funkčním období podíleli na přípravě změn nového financování regionálního školství. Tam byla široká odborná shoda, byla široká politická shoda. A myslím si, že není korektní, aby tato vůle většinová, napříč politickým spektrem, odborná, podporovaná Svazem měst a Sdružením místních samospráv, které sdružují drtivou většinu našich obcí a měst a které změny financování škol hájí, tak aby tímto způsobem tato společná práce byla touto formou urážena. Skutečně prosím, abychom byli v tomto ohledu věcní.
Budeme pokračovat v našem jednání.
Takže jde pouze o přečíslování.